Když po měsíci zjistíme, že je potřeba plány a postupy Ministerstva školství a samozřejmě vlády jako celku upravit, máme další měsíce na změnu. Pokud vládě dovolíme delší časový interval pro nouzový stav a vláda nebude nic činit, anebo to bude činit špatně, Sněmovna nebude moci reagovat, pak to považuji za chybné. Co se týká školství. V tom programovém prohlášení nebyla a není zmínka o navýšení nepedagogických pracovníků, hospodářských pracovníků, administrativy a dalších - to už je moje tradiční poznámka - univerzitních akademických pracovníků. Tohleto, kdyby tady byl pan ministr, tak bych to ještě jednou zopakoval. Protože si myslím, že to, že chybí strategie rozvoje školství v podmínkách migrační vlny, to považuji skutečně za velký nedostatek. Ani na tuto situaci vláda nepředkládá bohužel žádný recept. Navíc zde máme migrační vlnu, která zde ve střední Evropě hodně dlouho nebyla, a v této souvislosti je nutno znát vládní strategii jak krátkodobou, tak zejména dlouhodobou. A v souvislosti s predikcí vývoje ve školství je nutné se též bavit i o finanční představě vlády. Z uvedeného vyplývá, že má cenu souhlasit s prodloužením nouzového stavu po dobu jednoho měsíce, ale ne déle. A na to si myslím, že jeden měsíc skutečně stačí.
Ty peníze ale nebudou hned. V letošním roce resort školství hospodaří s 250 miliardami ze státního rozpočtu. Zatím není jasné, odkud dodatečné finance případně načerpá. Nový zákon lex Ukrajina školám umožňuje, aby tabulkově navýšily své kapacity. A teď je podle ministra školství řada na ředitelích a zřizovatelích, aby byli kreativní a převedli tabulková čísla do praxe. Z odborných učeben se stávají kmenové třídy, školy zatím na strop svých kapacit nenarážejí, ale to může klidně nastat během příštích týdnů. Zřizovatelé škol čekají na řešení otázek financování, protože začleňování ukrajinských žáků souvisí s určitými mzdovými a provozními náklady. A kraje zatím nedostaly ani korunu navíc. Školy mají snahu v maximální míře pomoci, avšak nemohou dělat neomezené kroky vedoucí ke snížení kvality stávající výuky. Je nutné vytvořit strategii, jakým způsobem se bude situace ve školství dále řešit, ať už ve variantě dlouhodobé, nebo dočasné. Jinak budou školy stále improvizovat, řešit situaci intuitivně a spontánně a jejich obdivuhodný entuziasmus bude postupně ochabovat. A o kvalitě výuky v přeplněných třídách ani nemluvě. My rádi podpoříme vše, co bude potřeba, ale musíte konečně začít předkládat koncepční a systémové návrhy řešení, jinak se může situace zvrtnout ve vleklou krizi ve vzdělávání. Všem pedagogům a ředitelům škol bych chtěla touto cestou vyjádřit obrovské poděkování a obdiv za to, jak se obětavě snaží s touto složitou situací vypořádat.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuju mnohokrát. A předmětem dnešního jednání je žádost vlády České republiky podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky o prodloužení doby nouzové stavu. U některých těch argumentů budu citovat, u nich pouze budu hledět do podkladů. Ten první argument je ten, že je nutné si uvědomit, jaká je struktura článku 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Toť první argument. To neznamená, že by ta doba nebyla nijak omezena. Ta doba je omezena dvěma právními limitami. Je omezena limitou, která se týká celého českého právního řádu, že jakýkoliv akt práva, což je nepochybně i žádost vlády o prodloužení doby nouzového stavu, musí být dostatečně určitý, čili limita určitosti. Ten článek je taky dostatečně zřejmý a platí pro všechny akty vládnutí všech orgánů veřejné moci. Posuzujme to v individuálním případě.
Já jsem říkala, je to balanc na hranici, nemyslím si na rozdíl třeba možná od jiných kolegů, možná že je to i netaktické, co teď řeknu, že by to bylo neústavní, ale je to opravdu na té hraně a zavádíte tady možnost otevření toho časového prostoru. Kdy to bude? Za pět měsíců, za rok, za dva roky? Odpověď jsem neslyšela. Předpokládám, že ji ještě možná i uslyším.
Prodloužení nouzového stavu o více než 30 dní je z mého pohledu problematické. Nemáme dostatečné informace o tom, jak se vláda po tuto dobu vypořádá s problémy v oblasti školství a péče o děti. Řada z nich se ukazuje až postupně a je důležité, aby vláda pravidelně přistupovala před Sněmovnu a tyto otázky s námi diskutovala. Potíže vnímám aktuálně například v oblasti umisťování dětí do školek. Částečně na to už poukázala i paní předsedkyně Schillerová. Velká část českých rodin má už teď problémy najít pro svoje děti místo ve školkách a z mého pohledu pořád není dostatečně jasné, jak budou vznikat místa pro děti z Ukrajiny. Zaznělo tady zvýšení výdajů na školky. Jak víme, na Ukrajině je trochu jiné očkovací schéma než v Čechách. Na ukrajinské děti se sice vztahují, jak tady pan ministr Gazdík zmínil, stejné podmínky jako na české děti. Základní školy totiž očkování na rozdíl od školek standardně nekontrolují. Toto jsou všechno problémy, na které se musíme připravit. Slyším tu spoustu slov, ale mezi nimi žádné konkrétní kroky, jak toho chceme dosáhnout. S ohledem na vážnost celé situace si myslím, že by bylo nejen dobré, ale především vhodné a slušné, kdybychom od vlády měli po 30 dnech další žádost o prodloužení nouzového stavu, při které by nám vláda shrnula, jak se s těmito problémy vypořádala. Měli bychom tak příležitost analyzovat a reagovat tak i na nové problémy, které možná ještě vzniknou a bude je nutné řešit.
A nyní prosím dalšího vystupujícího a to je pan poslanec Mašek. Byla zde paní předsedkyně, stahuje.
Byl tady dotaz na mě, jak si představuji při tom svém výkladu, kdy v té opravdu větě druhé nevidím explicitně přesně vymezenou číslovkou nebo datem vymezenou lhůtu, jak si představuji kontrolu Parlamentu. No, tvůrci ústavního zákona o bezpečnosti České republiky z roku 1998 tu kontrolu nastavili dvěma pravidly. A tak si prostě řekněme, tak to je. To je první, ona silnější pojistka, tak to prostě ústavodárci v roce 1998 nastavili. A tady si tedy dovolím - já ji tam nevidím. Nevidím. To znamená, jeden respektovanější autor vedle druhého. A dovolím si dvě krátké citace. Ustanovení o časovém vymezení odst. 2 se jeví jako nesporná a nekomplikovaná. - Jedna citace. Druhá citace: Co se týče časového omezení, zde nevznikají žádné výkladové otázky a dle textu ústavního zákona musí být vymezení určité míněno dostatečně přesné... a pokračuje to dál.
Prosím vás, to je nějaká kupecká hláška. Ale my se tady bavíme o ústavních věcech, o ústavním pořádku České republiky. Myslím si, že takový komentář je naprosto nepatřičný a nepatří do této diskuse. Já vám to zkusím říct ještě jinak. Máme tady sportovce. Tak zažili jste někdy, že by prodloužení trvalo déle než zápas? Tak není logické, že jestliže tam máme tu lhůtu 30 dnů, tak by se nemělo prodlužovat o 58 dnů, že to nedává logiku selskou, logiku úplně základní? Já si myslím, že ačkoliv je ta zvyklost mladá, tak by si zasloužila náš respekt, že bychom si ten respekt zasloužili i my jako opozice. A myslím si, že tady stávající koalice promeškala zase jednou, ale tentokrát zásadně, příležitost, jak zasypat některé příkopy, které ve společnosti existují, zbytečně vyvolávají zase konflikt a střet, který je možná dobrý pro média, která mají o čem psát a o čem referovat, ale naprosto k ničemu jinému nepřispívají. Za těch 30 dnů, jestliže by stále byly splněny podmínky, protože my nevíme, jak se ta uprchlická krize bude vyvíjet, přece není možné to všechno řešit nouzovým stavem navždy, dokud tady bude aspoň jeden uprchlík, tak bude trvat nouzový stav. Jak jsem včera slyšel taky v nějaké debatě, tak proč teda vláda rovnou nenavrhla nouzový stav na celé volební období? Tohle všechno říkám, myslím si, korektně, pěkně, měl jsem to nějak v hlavě sesumírováno včera večer. A jestliže budeme tedy respektovat nějakou zvyklost, tak potom takovýto návrh není právě v pořádku a jeho další podpora by teď měla být ze strany koalice přehodnocena. Ještě pořád není pozdě. A já vás proto chci ze své pozice požádat, abyste se nad tím zamysleli, případně si vzali přestávku a hlasovali za ten protinávrh, že se stav nouze prodlužuje o 30 dnů.
On se nechce opřít o domácí zemědělce. Vláda svými kroky otevřeně říká, že o produkci našich zemědělců a potravinovou soběstačnost nemá zájem. Experimentuje v oblasti biopotravin. Přesto vláda jde tímto směrem, jako kdyby jí nešlo o potravinovou soběstačnost v nastalé řekl bych celosvětové potravinářské krizi. Dále vláda svými kroky rozděluje zemědělce na malé, na ty střední a velké, se kterými nechce moc mluvit, a přepracováním Strategického plánu Společné zemědělské politiky v lednu 2022 nastavuje nerovné podmínky v zemědělství. Vláda svými kroky nechce chránit českou produkci potravin. Například v oblasti vývozu obilovin vláda neudělala nic.
Byli jsme v krizi, jsme v krizi a je povinností státu se starat o občany. Takže já tenhle názor nesdílím, ale asi to bude už mezi námi rozdíl v politických postojích.
A s reakcí se hlásí pan předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný.
Já vás potěším, paní předsedkyně, prostřednictvím paní předsedající, není tomu tak, nebude ten rozdíl. Protože jsme v situaci, kdy nemůže kolega Pavel Bělobrádek reagovat, tak mě požádal, abych vám tady oficiálně veřejně, i veřejnosti, vyřídil, že on se v tomto smyslu přeřekl. Berte to jako vzkaz pana kolegy Bělobrádka.
A nyní v rozpravě je přihlášen pan poslanec Igor Hendrych.
Děkuji za slovo. A my bychom měli samozřejmě i téhle problematice věnovat náležitou pozornost. Hrubě podfinancovány. Má vláda nějaký plán, respektive Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak tenhle problém řešit? Připravuje nějaké speciální dotační programy v této oblasti? To je ode mě vše.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k fázi diskuse si myslím, že když můj příspěvek bude zestručněný, tak bude o to vítaný více a možná bude o to více vnímaný. Já bych se také ve svém projevu rád soustředil čistě na formu vyhlášení nouzového stavu, nikoliv na obsah, o kterém byla převážná část dnešních vystoupení.
Pane ministře školství, prosím.
Vy voláte po strategii a my musíme vycházet z čísel, která máme. To byla otázka jednoho média. Když si prostým poměrem přepočtete, jaké jsou náklady na školství obecně, když vám přibude 125 000 žáků, tak prostým poměrem k celkovým nákladům a k celkovému počtu žáků a studentů dosáhnete číslo 17 miliard. Nemohu vědět, jestli to číslo bude v květnu takové, nebo onaké. Teď pracujeme s tím, co máme. S tím, že to číslo 17 miliard je tím, že to nebude celý rok, tak je připraveno pro nějaký další nárůst. Pak jste se ptala, paní poslankyně, na očkování. To jsme tady taktéž řešili jak v interpelaci, tak tehdy při lexu Ukrajina. V případě, že někteří z nich nejsou očkovaní, musí se doočkovat. To je naše doporučení jako ministerstva, které jsme školám dali.
Tímto se dostáváme k dlouho čekajícímu panu předsedovi klubu KDU-ČSL Marku Výbornému.
Já jsem toto ověřoval. Bohužel došlo k chybě na straně podkladů z Legislativní rady vlády. Děkuji.
Než se vrátím k řádně přihlášeným v rozpravě, tak přečtu došlé omluvy. Prosím máte slovo, pane poslanče.
Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl zareagovat na některá vystoupení, která tady zazněla a která měla zřejmě souvislost s tím, o čem hovoříme. Na druhou stranu možná je praktičtější ho dát na delší dobu a potom ho eventuálně zrušit. Ono srovnávat některá ta témata myslím není úplně správné. My jsme ve válce. Proč ten nouzový stav je, je zcela zjevné. Pak bych zareagoval na paní kolegyni. No já si nemyslím, že politici se mají starat o lidi, a nemyslím si to sám. Já si dobře vzpomínám na filozofa Bělohradského, který již počátkem devadesátých let řekl: smysl politiky není starat se o lidi.
Jsem rád, že pan kolega Ryba vybral férovou citaci. Ale těch 18 dnů jsme tehdy dávali právě jako limit toho, abychom zhodnotili, zda se pandemická situace v České republice nevyvinula nějakým zcela jiným směrem, zda se situace nezlepší. A tomu je přizpůsobena i lhůta nouzového stavu, tak jak o ni Poslaneckou sněmovnu žádáme. Zároveň bych chtěl říci, že vláda jako taková slyší i komunální úroveň. Nejsme v žádném věcném sporu s hejtmany. My přistoupíme v našem hlasování na návrh pana kolegy Maška v doprovodném usnesení, aby vláda byla pod kontrolou a předávala Poslanecké sněmovně ke kontrole všechny veřejné zakázky, které proběhnou v rámci nouzového stavu, tak aby byla zaručena transparentnost a jistota, že vláda i v nouzovém stavu nakládá hospodárně se svěřenými veřejnými prostředky. My toto usnesení vítáme, protože vláda České republiky rozhodně nemá v úmyslu jakýmkoliv způsobem zneužívat nouzového stavu k čemukoliv nekalému. Já od začátku musím říci, a jasně říci - a tím se budu blížit ke konci svého závěrečného slova - že tomu tak jednoduše není. Tady jsme byli několikrát vyzýváni, ať předložíme strategii a podobně. My to určitě uděláme. Budeme k tomu zavázáni usnesením Poslanecké sněmovny a myslíme si, že je nutno pracovat s daty, že je nutno mít střednědobé a dlouhodobé strategie na zvládání této obrovitánské výzvy a možná i příležitosti, která před Českou republikou stojí. Ale zároveň prosím bych chtěl upozornit na to, že máme za sebou měsíc migrační vlny. Česká republika vytvořila vynikající registrační systém. Díky hejtmanům, starostům a lokální úrovni vytvořila skvělý systém toho, jak se postarat o uprchlíky, kteří sem přicházejí. Nezůstávají nám lidé bez střechy nad hlavou, máme informace, o koho se jedná a kdo vstupuje na území České republiky. Myslím si, že naopak to, jak Česká republika zvládla věc, kterou nikdy předtím v historii nezažila, si zaslouží spíše ocenění. Zároveň po vašich výzvách samozřejmě jednáme i na evropské úrovni o tom, aby byla viděna realita, že Česká republika je dotčenou zemí, byť není hraniční zemí s Ukrajinou, abychom byli schopni aktivovat co nejrychleji veškeré podpůrné finanční programy pro Českou republiku. Troufám si říct, že ten nouzový stav, který jsme teď měli a vyhlásili jsme na 30 dnů, vláda využila maximálně efektivně, využila ho v zájmu občanů České republiky, nikterak jim neomezovala jejich práva, využila jej v zájmu příchozích, jejich bezpečí, jejich ochrany a stejně tak budeme postupovat i v nouzovém stavu, který navrhujeme, pokud bude Poslaneckou sněmovnou schválen. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Pak vás poprosím, abyste nás i provázel samotným hlasováním.
To si myslím, že je docela zásadní informace, která by neměla zapadnout. K tomu se vracet nebudu. Co všechno ke mně přišlo jako ke zpravodaji a o čem budeme hlasovat. Já ho pak přečtu úplně přesně, ale teď, abych to neříkal dvakrát... který v zásadě říká, že se vyslovuje souhlas s prodloužením nouzového stavu do konce května. Já pak přesně přečtu tu větu. K tomu byl načten jediný pozměňovací návrh od Aleny Schillerové, to jest, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas v prodloužením doby nouzového stavu o 30 dnů. Pak máte tady doprovodná usnesení.
Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, abychom byli v maximálním možném počtu. Ano, eviduji zájem o odhlášení, proto vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.
Naopak, my velmi podporujeme všechny kroky opozice (?) a hlasovali jsme ve všech věcech týkajících se Ukrajiny s vládou. Jsme dokonce pro prodloužení nouzového stavu. A argumenty, které tady zazněly ohledně Ústavního soudu? Ale ne, my chceme svých 58 dnů, aby ta pomoc mohla být pravděpodobně co nejdelší bez kontroly Poslanecké sněmovny. Ministr a vicepremiér Vít Rakušan tady říkal: nouzový stav, to je klasický instrument krizového řízení. A říkal to, aby pomoc mohla být rychlá, efektivní a cílená. A všichni to vidí na sociálních sítích. To, co říkali před tím rokem, když tady byla pandemie na vrcholu, a co říkají teď, v tuto chvíli. Já si myslím, že ano, že bychom měli opět po 30 dnech se tady sejít a opět by vláda měla požádat o prodloužení nouzového stavu. Co to znamená? To znamená, že jinými slovy se říká: neotravujte nás tady, my chceme vládnout, neptejte se nás na nic, nepracujte. Odpovídat na otázky poslanců? Proč? Moc prosím tuto vládu, aby prostě a jednoduše myslela na obě krize, které tady máme. My vám v tom moc rádi jako opozice pomůžeme a podpoříme vás. Chce to ale více vstřícnosti, empatie a hlavně odvahy v rozhodování.
Mnohé z toho mi vzal, jak je jeho dobrým zvykem, pan poslanec Radek Vondráček... aha, on je tady. Byl dříve, takže i o to bude trošku ten můj projev kratší. Já chci jenom upozornit na několik věcí. Zdůraznit znovu a znovu, že to nemáme v zákonném textu, tuto lhůtu, je úplně nadbytečné. Ale já jsem se zařekla, že nebudu politická, takže pojďme na to po té právní stránce. Řada těch argumentů je velice systematicky seřazena v tom usnesení stálé komise Senátu a všichni jsme měli možnost si je pročíst, takže já se jenom zastavím u některých z nich a některé se pokusím doplnit. A na to upozorňuje i to usnesení stálé komise Senátu a na to jsem chtěla upozornit i já. A když se podíváme na vládu a její politické propojení s většinou poslanců v Poslanecké sněmovně, tak tady je opravdu velké riziko, že by si mohla dělat v podstatě, co by chtěla. A právě proto tady máme určité principy právního státu, mezi což nepochybně patří právě ta předvídatelnost práva a i určitá pokora exekutivy, která samozřejmě v tomto případě je obtížně vymahatelná. Anebo také ta anabáze může skončit a nouzového stavu nebude třeba. Jsem v tomto ohledu spíše skeptik a myslím si, že budeme předstupovat opakovaně a že ani těch 58 dní nám možná nebude, to je můj odhad, stačit.
Musíme si uvědomit, že k tomu, aby takoví dopravci přežili, tak musí měsíčně najezdit skoro 8 000 kilometrů, aby opravdu ty náklady, které jsou s tím spojeny, tak aby se jim to rentovalo. Takže ve své podstatě se vláda vysmála i těm dopravcům. Pak tady máme dopravu, která samozřejmě zasáhne i ty kraje a samosprávy. A já bych ráda věděla, co vláda bude dělat. Protože vláda vyhlásí nouzový stav, ale nejsou tady opatření. To je to, co dělala ta vláda předtím, za co potom byla samozřejmě dehonestována, že ta opatření byla chaotická, nebo naopak jich bylo málo nebo hodně, ale v každém případě ta opatření byla. A teď ta opatření nejsou, tudíž ty kraje to musí platit ze svého. Jak dlouho to budou platit ty kraje ze svého? Jak dlouho to vydrží platit ze svého? Jak dlouho vydrží platit ze svého ta samospráva? To jsou otázky, na které mi nikdo zatím ještě neodpověděl, a já teď nechci říkat, že budu proti a demonstrativně tady proti tomu nouzovému stavu, já chci slyšet ty odpovědi. Ty odpovědi, které nechci slyšet jenom já, ale i ti dopravci.